Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Pan Černoch žádá zařadit nový bod a to je Informace vlády o imigračních kvótách, pevně na čtvrtek. Ale tam už jsou dva pevně zařazené body. Takže po pevně zařazených bodech.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.
Tak aby to bylo jasné. Mně to nedá, abych nezareagoval na slova pana předsedy Kováčika. Je pravda, že nečtu program komunistické strany. To fakt jako po mně nikdo nemůže chtít a já ho číst ani nebudu. A já nestraším. Já vycházím ze zkušeností. Takže já tím nestraším. Naštěstí nemáte takovou sílu, abyste to mohli zavést. A přiznám se k tomu, že program komunistické strany fakt nečtu ani číst nebudu.
Pan poslanec Pavel Kováčik bude reagovat také ve faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A možná i díky tomu, že máte program, jaký máte, a postupovali jste v nedávné minulosti, nedávnější než ta dávná, o které jste mluvil, tak, jak postupujete, tak při poměření vašich sil a našich sil jsme na tom naštěstí lépe - o něco, pardon.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl v řádné přihlášce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Spíše byl vynucen nějakými politickými okolnostmi v zastupitelstvu, ale určitě to není něco, co by jakékoliv krajské zastupitelstvo opravdu vážně trápilo. Ta situace je jiná. Do té doby bych si tuhle cestu tímhle nadbytečným zákonem opravdu neuzavíral.
Ještě než uzavřu rozpravu, tak konstatuji, že došla další omluva z dnešního odpoledního jednání. Protože se nikdo nehlásí, nikoho nevidím se hlásit z místa, rozpravu končím. Pane hejtmane? Prosím, pane hejtmane, máte slovo. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ještě než se budeme zabývat návrhy na rozhodnutí, které padly v rozpravě, případně dalšími návrhy, konstatuji další omluvenku z dnešního odpoledního jednání. Žádám pana zpravodaje, aby mě kontroloval. Zatím jsem spustil gong, aby kolegové, kteří jsou v předsálí, mohli dojít na hlasování. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Ale my všichni víme, že v zákoně 418 žádné obstrukce nebyly, že o tom byla pouze široká debata, že vláda, která dobře ví a dobře věděla rok a půl, že ten termín jí končí 30. června 2015, na to s odpuštěním kašlala celou dobu. Dala to na poslední chvíli na krizovou linku projednávacích lhůt, a pak se strašně divila, že o tom Poslanecká sněmovna chce diskutovat. Pravda, kdybychom to dělali jako ve firmě, kdybychom nediskutovali, drželi ústa, srazili kramfleky, tak to možná prošlo. Ale diskuse není obstrukce, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo. Tady nebyla jediná obstrukce. Pak máte tu drzost říkat veřejnosti, že my jsme něco obstruovali. Příčinou nebyla obstrukce opozice, protože se žádná obstrukce nekonala. Příčinou byla lajdácká, špatná a opožděná práce vlády! Jako ve všech těch bodech, které jste se teď snažil prosadit s panem kolegou Sklenákem. To pro vládu, která se Poslanecké sněmovně zodpovídá, není vůbec podstatné, že Poslanecká sněmovna vládu o něco takového požádala. No tak si o to žádejte, my to stejně neuděláme! Zdůrazňuji, že tím jenom reflektuji úkol Sněmovny, na kterém se Sněmovna usnesla. A fascinuje mě, že vláda neměla tolik zodpovědnosti, aby tento bod, protože ho měla za úkol, zařadila na program této Sněmovny sama.
Já děkuji. Dalším přihlášeným je pan předseda Černoch.
Já bych chtěl jenom upřesnit. Jedná se o informaci vlády. Myslíme si, že povinné kvóty a tento bod jako takový je velmi vážné a velmi důležité téma.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru.
Dovolte mi krátce zdůvodnit, proč toto navrhuji. Povinné přijímání určitého procenta imigrantů není reálné řešení problémů, ale další problémy do Evropy přináší. Přijímání a přerozdělování všech imigrantů znamená jediné: je to signál všem převaděčům, ale i ekonomickým imigrantům, že se Evropská unie s imigrací, včetně té nelegální, smířila a že dveře do Evropy jsou otevřené hledačům lepšího života z celé Evropy. Česká republika je a musí zůstat suverénním státem. Součástí naší suverenity je i naše právo rozhodovat, koho do naší země pozveme a koho ne. O tom, zda některá země přijme větší množství imigrantů, by dokonce neměli rozhodovat poslanci či vlády, ale sami občané v referendu, protože následky takových rozhodnutí nakonec ponesou oni všichni. Bohužel můj návrh zákona o celostátním referendu tato Sněmovna před rokem zamítla. Občané tak nemohou vyjádřit svůj nesouhlas, a zavázat tak vládu k tomu, aby jednala ve prospěch voličů. Tím, že se v naší zemi začnou usazovat ilegální imigranti z naprosto jiného kulturního světa, žádný problém neřešíme, ale naopak vytvoříme další obrovský problém, a to přímo u nás doma. Je pozoruhodné, že tyto země se o své souvěrce postarat nechtějí. To, co je naopak bezpodmínečně potřeba, je pravý opak. Vlády evropských zemí by se měly shodnout na nulové toleranci jakékoliv nelegální imigrace. Tento signál je nutný proto, aby se zastavil příval ekonomických imigrantů, který se dnes stal už slušným komerčním byznysem jak pro pašeráky lidí, tak pro lidskoprávní firmy. A samozřejmě tím, co je potřeba udělat, je omezit či zrušit štědrý sociální systém v mnoha evropských zemích, který je právě tím lákadlem pro tyto mafie. Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. Je to výzva Evropskému parlamentu, aby právě postupoval tímto způsobem. Já nevyzývám vládu. Já o tom vím, o tomto usnesení. To znamená, nemá smysl k tomu vyzývat vládu, vláda jedná v souladu s tímto usnesením, ale je potřeba vyzvat Evropský parlament, aby se zachoval.
Přestupek překročení nejvyšší povolené rychlosti, jak jsem již řekl, je prokazatelně spolehlivě zjištěn způsobilými technickými prostředky bez možného subjektivního uvážení. Výběr podmínek pro zadržení řidičského průkazu je tedy otázkou úvahy zákonodárce, byť toto uvážení musí vycházet z legitimních důvodů. Nemožnost vyloučit agresivní řidiče, kteří významně porušují nejvyšší povolenou rychlost, ze silničního provozu bezprostředně po zjištění přestupku, jakož i účinně zabránit jejich obstrukcím v řízení o přestupku je závažným společenským problémem, který je skutečně nutno neprodleně řešit. Návrh novely zákona o silničním provozu předložený Ministerstvem dopravy, jak jsme připomínkovali, shledáváme v tomto ohledu zcela nedostatečným. Navrhované zajištění řidičského průkazu je totiž vázáno na stěží dokladovatelnou podmínku důvodného podezření, že se řidič bude vyhýbat řízení o přestupku. A mimochodem, Policie České republiky není vyjma blokového řízení správním orgánem projednávajícím přestupek a běžně nedisponuje znalostmi o průběhu jiných řízení se stejným řidičem. Já tedy věřím, že s ohledem na výše uvedené Moravskoslezský kraj považuje skutečně návrh zákona v předloženém znění za nadále potřebný a koncepční, a žádám vás proto o podporu, o projití toho zákona prvním čtením a jeho posunutí do druhého čtení.
Předkladatelem vám byl představen velmi podrobně a do detailu. Já se pokusím i z časových důvodů ty argumenty velmi zjednodušit a stručně shrnout. Lze to zdůvodnit tak, že autorům návrhu, tedy Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, nejvíce vadí skutečnost, že řidiči podezřelí ze spáchání dopravních přestupků využívají svého zákonného práva, nechávají se zastupovat právníky nebo specializovanými firmami a de facto se tedy z pohledu Moravskoslezského kraje vyhýbají tomu postihu. Ty argumenty určitě mají něco do sebe. Dá se jim rozumět, všichni tu praxi známe ať z médií, anebo - teď nechci říci ze svých vlastních zkušeností, ale ze svého okolí, nebo z těch informací, které k nám přicházejí. Ale já jako zpravodaj už v tuto chvíli musím avizovat nesouhlas s těmi argumenty a budu avizovat také to, že v podrobné rozpravě budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu. Těch důvodů je několik. Návrh je považován ze strany vlády, a já s vládou souhlasím, za nesystémový, a to z několika důvodů. Já je stručně zkusím nastínit, a jak jsem řekl, velmi zjednodušit. Takže je to jakási nesystémovost a nerovnoměrnost, nerovné postavení vůči přestupcům. Řidič, který je opilý, řídí pod vlivem omamných látek nebo před malou chvílí způsobil nějakou dramaticky závažnou dopravní nehodu. Jsou tam ještě další drobnosti. I toto vláda považuje za zbytečné administrativní zatížení. Nedělejme teď v uvozovkách zmatek a neprojednávejme jeden zákon dvěma způsoby. Takže tolik teď ode mne stručné vyjádření a zároveň tedy avízo, že budu v podrobné rozpravě navrhovat zamítnutí.
Děkuji panu zpravodaji, a zahajuji obecnou rozpravu, do které mám přihlášku jak poslance Zbyňka Stanjury, tak pana zpravodaje, ale začneme netradičně, faktickou poznámkou pana poslance Radka Vondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Hlasování končím. Pan poslanec Komárek, jenom pokud zpochybňujete hlasování.
Ano, přesně tak, paní předsedkyně. Já mám na sjetině k hlasování o vyšetřovací komisi k tunelu Blanka uvedeno zdržel se a chtěl jsem hlasovat samozřejmě pro. Děkuji.
Ano, děkuji.
Ne že jste se spletl. Ale takové já jsem byl pro a chtěl jsem být proti, to bohužel nemá oporu v jednacím řádu.
Vy jste řadový poslanec, nezlobte se, teď mohu pustit pouze přednostní práva. Je mi líto.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A u pana kolegy Tejce - dejte mu taky slovo, protože on chtěl určitě dát námitku proti hlasování a vy jste mu to neumožnila.
V tom prvním dnešním hlasování, které jsme měli o programu, jsem hlasoval proti, na sjetině mám ano, nicméně nezpochybňuji hlasování.
Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Okamury a to je zařazení nového bodu Hlasování končím. Pak tady mám návrh pana poslance Sklenáka, ale tím pádem, že jsme schválili upravenou z grémia, tak ta je nehlasovatelná v tuto chvíli. Takže přistoupíme k projednávání bodu Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, paní předsedající. Velice se omlouváme za toto nedorozumění.
Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Paní předsedající, kolegyně, kolegové, plemenářský zákon, respektive tento poslanecký návrh zákona, zjednodušeně řečeno řeší přechod našich hřebčinců na příspěvkové organizace. Minule jsme se tady o tom bavili.
Chtěl bych požádat a v podrobné rozpravě navrhnout, aby tento zákon už nemusel být projednáván v garančním výboru a mohlo se rovnou přistoupit ke třetímu čtení.
Ano, děkuji. Děkuji a zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy zdůvodněny.
Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Jsme v prvém čtení. Tak pan poslanec Vondráček se hlásí s námitkou.
Měl jsem za to, že jsem přihlášený. A jsem tu nepřihlášen.
Já jsem taky nedělal žádnou pauzu mezi jednotlivými body. Má v ruce listinu. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo je pro přijetí námitky. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Pravděpodobně rozradostněn odcházel a my jsme mu udělali čáru přes rozpočet podle zákona o jednacím řádu , který jsme dodrželi. Nikdo nenamítal nic proti postupu předsedajícího. Pan kolega Miroslav Kalousek se hlásí mimo body.
Já doporučuji trochu systémovější přístup. Protože pan náměstek neprodleně odjel a my jsme pak neprodleně hlasovali o námitce.
Takže my samozřejmě zpracujeme stanovisko pro Moravskoslezský kraj.
Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona směřuje k dílčím úpravám ve stávajícím obecném režimu hospodaření s majetkem státu. Zároveň se do návrhu promítají některé aktuální potřeby aplikační praxe. Navrhuje se především vytvořit zákonný základ pro postupný proces soustřeďování vybraného majetku státu, v této fázi konkrétně nemovitých věcí, u specializované organizační složky státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Účinným nástrojem při realizaci uvedených změn by přitom měl být centrální registr administrativních budov, jehož uzákonění by tak završilo dosavadní exekutivní etapu jeho budování a provozu. Stávající zákon o majetku státu se zároveň v nezbytném rozsahu přizpůsobuje změnám spojeným s proběhlou rekodifikací soukromého práva. Návrh zákona prošel poměrně složitým a dlouhým procesem přípravy a jednotlivé změny v samotném zákoně o majetku státu i dalších vybraných zákonech představují propojený celek, jehož jednotu by bylo žádoucí zachovat. I proto věřím, že stávající legislativní počin bude úspěšný. Ministerstvo financí je v tomto ohledu připraveno k veškeré potřebné spolupráci. Avizuji proto, že v rámci rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání zákona ve výborech na 30 dní.
Děkuji.
Děkuji panu hejtmanovi.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Prosím, máte slovo.
Děkuji.
No to je bezvadné. Jestli zvýším pokutu z pěti na 50 tisíc nebo z maxima 20 nebo 15 na 50 tisíc, vypadá to vznešeně. Akorát s tou drobnou kriminalitou, proti které tento návrh měl původně bojovat, neudělám vůbec nic. Tato drobná kriminalita se tím vůbec neřeší a nadále s mi bude jen hromadit. První to řekly orgány činné v trestním řízení. Tomu jsem snad ještě schopen porozumět, že pokud mám někoho, kdo má opakovaně páchané přestupky, že to může mít nějaký dopad na posuzování jeho trestné činnosti, na posuzování toho, jestli je důvodně, nebo není důvodně podezřelý. No není nic jednoduššího, než když už nějaký registr je, tak abych do toho registru mohl koukat. Na výboru nám to nebylo nijak zdůvodněno, důvodová zpráva to také neříká. Že jedna strana ve sporu o určení rodičovství spáchala před třemi lety přestupek? No je to k něčemu tomu státnímu zastupitelství? Bude se na tu osobu koukat jako na podezřelejší, nezpochybní její otcovství, nebo zpochybní její otcovství? Bude se na osoby koukat, jako že jsou podezřelejší? Finanční a Celní správa. Opět pan ministr zřejmě pod tlakem svého úřadu a svého aparátu nám říká: vždyť to je bezvadné, Finanční a Celní správa, vláda to takto navrhla, vraťte to tam zpátky.
Hlavním cílem novely je podle předkladatele zabránění zcizování lesů. Předkladatel novely opírá nutnost přijetí zákona o zkušenost z praxe, kdy současná pravidla hodnotí jako nedostatečná. Poukazuje také na množství tlaků ze strany podnikatelských subjektů prosazujících privatizaci lesů ve vlastnictví státu či usilování o dlouhodobý pronájem těchto lesů k hospodaření. Navržené úpravy jsou v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh přímo neimplementuje právo Evropské unie a nebude mít žádné negativní dopady na státní rozpočet. Ustanovení týkající se zcizování státních lesů je obsaženo jak v programovém prohlášení vlády, tak i v koaliční smlouvě, jak již tady bylo řečeno. Tvrzení z důvodové zprávy se neopírá o žádné přezkoumatelné zjištění či výsledky relevantního výzkumu. Považuje je tedy čistě za účelové, které dehonestuje tisíce nestátních vlastníků lesů jako jsou obce, kraje, veřejné školy, církve a soukromé osoby. Druhým podstatným problémem vycházejícím z formulace bodu 1.3 důvodové zprávy je, že návrh není možno považovat za zpřesnění pravidel, jelikož jeho podstatou je úplný zákaz zcizování státního lesa, aniž by byly zcela jasně definovány nějaké výjimky. To se týká především do budoucna žádoucích arondačních převodů lesů do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků pro potřeby například výuky žáků středních lesnických škol. Nelze také pominout téměř nevyhnutelné problémy, které by nastaly v rámci dosud probíhajících restitučních převodů. Celkově považuji tento návrh zákona za zcela zbytečný. Současná právní úprava dovoluje převod lesa ve vlastnictví státu na jiné osoby pouze za předpokladu předchozího souhlasu Ministerstva zemědělství České republiky, což považuji za dostatečnou záruku. Z těchto důvodů budu v rámci rozpravy navrhovat zamítnutí tohoto návrhu v prvém čtení.
Děkuji panu zpravodaji a otvírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová.
Jak se uvádí i ve vládním stanovisku, předloha není natolik dokonalá, za jakou ji předkladatelé v důvodové zprávě považují. Mezi vládními výtkami najdeme upozornění na nedostatečné rozpracování výjimek ze zákazu zcizení státních lesů. Drobné odbočení: Když jsem se na toto nebezpečí ptala jako středočeská zastupitelka, odpověděl mně pan náměstek Semerád, že toto nebezpečí nehrozí.